Hejtmani dvou dotčených krajů se k tomu nepřipojili. Nenašli jsme pochopení ani u Ministerstva financí.
Pan zpravodaj před podrobnou rozpravou si nepřeje vystoupit, děkuji. Dále do podrobné rozpravy nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Otevírám bod Prosím pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby tento tisk uvedl.
Novela zákona je vypracována na základě požadavku Evropské komise vzneseného na jednáních delegace České republiky s Evropskou komisí na lednovém a únorovém zasedání tohoto roku na Ministerstvu vnitra k implementaci služebního zákona. K odštěpení dojde prostřednictvím předkládané novely -
Pane ministře, já se omlouvám a potřetí ve velmi krátké době prosím o klid ve sněmovně.
Každé zdržení při schvalování tohoto předpisu, a tedy v naplnění dohod s Evropskou komisí představuje riziko zastavení čerpání peněžních prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů. Naopak souhlasím s návrhem pana poslance na doplnění forem podpory o zvýhodněné služby. Hospodářský výbor na svém zasedání 2. prosince pozměňovací návrh poslance Urbana přijal. Chtěl bych ještě zdůvodnit, proč jsme to udělali.
Návrh na zkrácení musí zaznít v rozpravě. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Prosím pana zpravodaje hospodářského výboru, pana poslance Michala Kučeru.
za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy; za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu přednesl zprávu o výsledcích projednávání - čímž takto činím, a za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Děkuji, pane poslanče.
Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych k tomuto bodu chtěl vystoupit z následujícího důvodu.
Poté bychom se případně věnovali neprojednaným bodům v bloku zprávy, návrhy a další. Otevírám bod
Pane předsedo, paní a pánové, děkuji za slovo. Přeji krásný dobrý den při opakovaném začátku dnešního jednání. Návrh přišel proto, že při poslední novele, která tady byla schválena, při přepisu vznikla jakási nejasnost.
Děkuji. Prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Vlastimila Vozku, aby nás o projednání návrhu ve výboru informoval a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Aha, tak ještě se omlouvám. A teď už nic nebrání panu zpravodaji, aby se ujal slova.
Pozměňovací návrhy tudíž nebyly předloženy a nemám co komentovat. Děkuji za slovo.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji za slovo. A dovolte mi, aby ve třetím čtení se takto o něm hlasovalo a dovolte mi zdůvodnění. To je podstatou celého návrhu zákona. Právnické osoby s anonymními vlastníky, které nerozkryjí kompletní vlastnickou strukturu, nebudou mít přístup k veřejným zakázkám, drobným nákupům, dotacím, návratné finanční výpomoci, úvěru z veřejného rozpočtu a majetku státu, obce nebo kraje. Stejný požadavek bude uplatňován i na jejich subdodavatele. Informace o vlastnické struktuře budou zpřístupněny veřejnosti s výjimkou zákonem stanovených omezení." Děkuji, pane předsedo.
Pan poslanec Adamec, prosím. Pokud je to řádná přihláška. Ano, prosím.
Navážu na kolegu Petra Bendla. Děkuji za pozornost.
Jenom upozorňuji pana poslance Bendla, že jeho návrh na zamítnutí bude hlasován ve třetím čtení. Zeptám se na závěrečná slova. Prosím pana navrhovatele.
Děkuji za slovo. Chci velmi poděkovat panu poslanci Adamcovi, protože on řekl ten důvod, nebo jeden z těch důvodů, proč to je třeba speciálně u zemědělských podniků dělat jinak. A ten druhý argument je - tady v Poslanecké sněmovně ta věc byla takhle již schválena a tady se jenom napravuje určitá nepřesnost při přepisu.
To je všechno, co jsem chtěl říct, děkuji.
Kolegyně, kolegové, já bych chtěl také poděkovat za návrhy, které tady zazněly. Myslím si, že některé jsou hodné nějaké podrobné diskuse, která zcela jistě na garančním hospodářském výboru proběhne. Nevím přesně ty poměry, které teď jsou navrhovány některými kolegyněmi a kolegy. Takže myslím si, že pokud se tedy bude vybírat více, že by mělo více přijít i do příslušných regionů pro jejich budoucí rozvoj.
Budeme pokračovat podle schváleného programu. Dalším bodem, který otvírám, je
Jedná se o oblast výbušnin, jednoduchých tlakových nádob, elektromagnetické kompatibility, vah s neautomatickou činností, měřidel výtahů, zařízení k použití v prostředí výbuchu, elektrických rádiových a tlakových zařízení, lodní výstroje rekreačních plavidel a osobních ochranných prostředků. Návrh byl projednán v hospodářském výboru, kde byly uplatněny pozměňovací návrhy. S těmito pozměňovacími návrhy za MPO souhlasím.
Děkuji za slovo.
Jestli je to tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je I zde z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
To proto, aby nedocházelo k jejich duplicitě. Návrh byl projednán v hospodářském výboru, kde byl uplatněn pozměňovací návrh. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vás požádat tímto o podporu předloženého návrhu v tomto druhém čtení.
Já vám také děkuji, pane ministře. Návrh jsme ve prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo. Děkuji za slovo.
Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Není tomu tak.
Děkuji, pane poslanče. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, obecnou rozpravu končím. Dále do podrobné rozpravy? Podrobnou rozpravu končím. Konstatuji, že jsme lhůtu pro třetí čtení zkrátili na sedm dní. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu a budeme pokračovat bodem
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh novely horního zákona byl Poslaneckou sněmovnou projednán v prvním čtení dne 16. září. Dále bych chtěl znovu připomenout skutečnost, že problematika hospodářských dopadů předkládaného zákona byla předmětem složitých jednání s představiteli zaměstnavatelů v sektoru těžebního průmyslu i příslušných odborových svazů a návrh zákona z výsledků těchto jednání vychází.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Tolik usnesení hospodářského výboru.
A nyní prosím postupně, pokud je to tak možné, zpravodaje jednotlivých výborů. Poprosím pana poslance Václava Zemka, připraví se pan poslanec Sedláček.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro životní prostředí, kdy na 27. schůzi dne 4. listopadu byl tento sněmovní tisk projednáván.
Mám tu čest po delší době pana předsedu přímo pozdravit za stolkem.
S nedostatečnou odpovědí premiéra na mou písemnou interpelaci nemohu souhlasit. Ministerstvo financí se ve věci zpackané privatizace OKD obrátilo s podnětem na Obvodní soud pro Prahu 2, nepovažuji za nutné, abychom tuto kauzu nadále projednávali ve Sněmovně. Děkuji vám za pozornost.
Pokud nikdo, tak vnímám návrh pana poslance Grebeníčka tak, že netrvá na dalším projednávání, což je rozdíl od ostatních interpelujících. Připomínám, že při minulém jednání o těchto interpelacích jsme přerušovali do přítomnosti jednotlivých interpelovaných ministrů, respektive předsedy vlády. Takže proto jsem postupoval tímto způsobem.
Děkuji, pane předsedající. Pak by se mohla změnit organizace. Prosím, pane předsedající, abyste to vyřídil ostatním členům vedení Sněmovny a udělali jste v tomto nápravu. Vstáváme tady, jsme tady u toho, a oni tady nejsou. Tak si myslím, že to je jaksi špatné, a mohli jsme udělat kus jiné práce.
Jestli pan kolega Kučera ještě chce?
Já bych jenom doplnil paní kolegyni Hnykovou. Já bych skutečně chtěl vyzvat vás, pane předsedající, abyste po dohodě s panem předsedou Sněmovny požádal ministry vlády České republiky, aby se účastnili interpelací, nikoliv abyste se s nimi domluvil. Prostě tady nejsou a to skutečně narušuje chod Sněmovny. Kde jsou? Když tady jejich předseda klubu neustále vyčísluje, kolik stojí jedna hodina jednání Poslanecké sněmovny.
Já tomu rozumím. Pořád jsme v parlamentní demokracii, kdy vláda je odpovědná parlamentu, nikoliv opačně. Jestli trvá na přerušení do přítomnosti? Ano, trvá, čili usnesení platí. Já bych nerad zabředl do...
Vážená paní předsedající, obracím se na pana premiéra s následujícím dotazem. A třetí otázka. Myslíte si, pane premiére, že váš mandát k souhlasu s přistoupením k této závazné dohodě je dostačující?
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. A druhý dotaz, proč jste tedy rezignoval na to, že v programovém prohlášení vlády bylo, že věda, výzkum a inovace budou vaší prioritou.
Děkuji též za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Adamce, připraví se pan poslanec Josef Nekl.
Všichni, co máme zkušenost s prací této instituce, tak vzpomínáme na dobu, kdy se podněty řešily v měsících, někdy i v letech. Sám mám zkušenost, že u mé stavby to trvalo cca 15 měsíců. V té době jsem dlužil jako zástupce města stavební společnosti přes 200 milionů. Můžu vás ujistit, že to nebylo nic příjemného. To znamená, jak se změní lhůty, nebo případně zda se posílí personálně tato instituce.
Je tomu více jak půl roku, co jste navštívil bývalé vojenské letiště Bochoř na Přerovsku. Bezmála 400 hektarů plochy, po dle mého názoru a názoru řady odborníků velmi chybném rozhodnutí vlády o vojenském letišti, dnes chátrá. Před více jak šesti měsíci jste v Přerově řekl - a teď budu citovat: "Česká republika se setkává s velkým zájmem investorů, kteří by u nás chtěli vyrábět a podnikat. A dále jste řekl - opět cituji: "Připravíme pro vládu možnosti vzniku a parametrů takové strategické zóny.
Je to tedy zcela zásadní konference a její závěry a závazky z ní vyplývající můžou ovlivnit veškeré aspekty našeho života na dlouhá léta dopředu. Na této konferenci zastupujete Českou republiku. Moje otázka nesměřuje jenom k obsahu stanoviska, které na této konferenci zastává Česká republika, ale i ke genezi, jak toto stanovisko vzniklo. Zdůraznil jsem, jak je zásadní, jaké budou výstupy a jak se nám je podaří případně ovlivnit. Čili shrnuji na závěr ještě jednou: Jak probíhal vznik oné pozice České republiky, kterou zastáváte na této důležité konferenci, o jaká odborná a jiná stanoviska se opíral, jak jsme se snažili na této konferenci ovlivnit její závěry a jaký postoj České republiky k těmto závěrům je.
Dnešní jednání máme zahájit - podotýkám máme zahájit - bodem 211, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich slosování. Zbyněk Stanjura na ní trvá. Karel Fiedler trvá na přítomnosti jak premiéra. Zavolám si nejdřív předsedy klubů nebo jejich zástupce.
Teď k vlastní interpelaci.
Děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu pana poslance Josefa Zahradníčka, který bude interpelovat nepřítomného ministra vnitra.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážený pane ministře v nepřítomnosti, kolegyně a kolegové, přeji vám příjemné odpoledne. Výhody zrušení kontrol na státních hranicích jistě uvítala hlavně cestující veřejnost a myslím si, že i my všichni poslanci, kteří cestujeme. Kdo k tomu dal souhlas či příkaz? Proto se vás ptám, vážený pane ministře, a prosím o pravdivé a jednoznačné odpovědi na otázky: Co je na tom vůbec pravda? Kdy bude analýza hotova a zda bude předána poslancům v příslušných výborech. Děkuji poslancům za pozornost a vám za odpověď.
Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, vážení členové vlády. Občané těchto obcí od loňského léta, kdy se objevila na vládní úrovni zmínka o možnosti obnovení těžby uranu v zakonzervovaném dole v lokalitě Brzkov u Jihlavy, vyjadřují obavy a nespokojenost nad tím, jak jsou v této pro jejich občany v zásadní otázce opomíjeni, a nespokojenost, jak se obtížně dostávají k informacím o plánovaných přípravných krocích těžby uranu v Brzkově. Druhá otázka: Dotčené obce prostřednictvím svého právního zástupce požádaly o sdělení jednacího čísla k příslušnému správnímu řízení, poskytnutí kopie žádosti státního podniku DIAMO a možnosti nahlédnout do spisu. Bude jim toto umožněno?
Děkuji, paní předsedající. Pane ministře, na úvod děkuji, že jste přítomen interpelacím, a že můžeme tedy takto diskutovat. Vzhledem k tomu, že se nechám rád poučit, tak jsem to udělal a našel si několik vyjádření amerických penzionovaných generálů. Druhý generál dokonce řekl, že by samotné NATO mělo vyzvat Turky k vystoupení z Aliance.
Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.
Děkuji, paní předsedající. Nejednalo se o první incident tohoto typu. Během posledních týdnů narušily ruské síly vzdušný prostor opakovaně: NATO, jehož je Turecko, jak známo, členem, již v minulosti vyjádřilo své znepokojení nad vojenskými aktivitami Ruské federace v blízkosti svých hranic a turecké ministerstvo zahraničních věcí v této souvislosti předvolalo velvyslance Ruské federace k podání vysvětlení. Od vlastního incidentu došlo k prudkému ochlazení diplomatické obchodní i vojenské spolupráce mezi Tureckem a Ruskou federací, včetně uvalení řady sankcí ze strany Ruska.
Promítají se do toho vlivy na komoditních burzách, protože dneska zemědělci prodávají v České republice za globální evropské ceny, které se samozřejmě odvíjejí podle celosvětových trendů. Nicméně tento pojem bude definovat to, co to je vlastně česká potravina. Naše dozorové orgány budou mít možnost konečně takový druh označení kontrolovat a v případě porušení sankcionovat, což my dnes nemůžeme.
Paní poslankyně nemá doplňující otázku, pan ministr jí vše zodpověděl. Děkujeme.
V minulosti tady proběhla řada pozitivních dopravních opatření.
Přikročíme k další 25. interpelaci. Pan poslanec Zdeněk Ondráček bude interpelovat pana ministra obrany Martina Stropnického ve věci turecké invaze do Iráku. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, Turecko minulý pátek provedlo vojenskou invazi do severních oblastí Iráku v oblasti Mosulu a odůvodňují to poskytováním v uvozovkách odborné pomoci iráckým ozbrojeným silám v oblasti. Podle agentur dokonce vyzval turecké síly k okamžitému stažení. Je zde tedy porušováno mezinárodní právo, ale nikoho to nezajímá. A co tam ti Turci vlastně dělají? Jaký je náš postoj k této vojenské invazi Turků a jak se zachováme v případě, že Irák nebo někdo jiný začne proti turecké armádě bojovat, aby je vyhnal ze svého území?
Děkuji panu poslanci.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, především je třeba uvést, že přítomnost tureckých vojáků na území Iráku není nic nového. Jak známo, tito kurdští bojovníci podléhají regionální kurdské vládě v Iráku. Je třeba vidět ještě jednu stránku celé věci, a to že irácká vláda není v současnosti schopna zajistit prosazení své vůle na celém svém území. Tím samozřejmě nechci jakkoliv vyzývat k narušování svrchovanosti a územní celistvosti jakéhokoliv státu. Naopak, Česká republika vždy byla a je striktním zastáncem dodržování mezinárodního práva a naší pozicí vždy bylo nalézt řešení u jednacího stolu. Ještě bych rád zopakoval, že skutečně jde o záležitost bilaterární. Ale pokud jde o členství v NATO, ano, Česká republika sdílí toto členství s Tureckem. Stejně tak ale sdílí členství v řadě organizací s řadou dalších států a toto ji neopravňuje jakkoliv vstupovat do bilaterálních relací svých partnerů.
Prosím, máte slovo.
Ale ta otázka z toho vyplyne. Takže jestli na to dokážete nějak reagovat.
Paní ministryně bude reagovat.
Velmi ráda. Jak jsem se snažila vysvětlit, tyto rodiny si nemohou požádat o dávky v hmotné nouzi, protože by nesplnily podmínky. My toto víme dlouhodobě bohužel jako stát. Tento byl bez náhrady zrušen. Já se domnívám, že resort školství a školská soustava má zajistit bezpečí a vzdělávání dětí.